Proto sděluji, že návrh zákona o ochraně památkového fondu nepodpořím, a doporučuji jej buď vrátit jako celek předkladateli k přepracování, nebo jej vrátit výboru pro kulturu a výboru pro regionální rozvoj k dopracování.
Nechci tu zabíhat do dalších podrobností a dalších otázek. Ale faktem je, že tyto nejsou jen k zamyšlení. Tato fakta je třeba prověřit a řešit. Stále slýchám, že se jedná pouze o Moravskoslezský kraj. Ano, ale jen co se týká zaměstnanosti. O peníze za prodej státního podniku přišel stát, a tím všichni občané. Dnešní bod programu je tak snad poslední šancí pro podvedené občany a poslední nadějí na spravedlnost. Tak vás žádám, abyste to zvážili, než zvednete ruku k hlasování.
Nyní ke kontrole hlasování.
Takže bych chtěla říct, že jsem opravdu stiskla i u toho pořadového hlasování číslo 276 ne.
Tak ale chybí nám tady jakýkoliv člen vlády.
Na druhé straně si ale říkám, že právě tím, kolik už na to téma zaznělo argumentů, je divné, že do této chvíle nebyla ustavena vyšetřovací komise, parlamentní vyšetřovací komise, právě proto, aby bylo důsledně a důkladně vyšetřeno, jak došlo k privatizaci celého OKD. Prostě tak to bylo. Část horníků přišla o práci, jejich rodiny mnohdy o obživu na nějakou dobu. Došlo samozřejmě k tomu, že si našli práci, většinou si našli práci další. Já jsem viděla na vlastní oči poslední vozíky vyvezené z ostravských šachet, které byly postupně zavřeny. Viděla jsem havíře, kterým tekly opravdu slzy po tvářích. Tam totiž bylo zjištěno, že v nich zůstaly zásoby na několik desetiletí. Privatizační projekt v souladu s tehdy platnými zákony počítal se záměrem těžit uhlí, takže mělo být privatizováno jen to, co bezprostředně souvisí s těžbou uhlí. Z bývalého státního podniku OKD se stala akciová společnost, v té době s majoritní účastí státu. Popsány byly i důsledky, které to mělo. A já osobně jsem hluboce přesvědčena, že teprve dodatečně došlo k ocenění bytů OKD, že ani ty nebyly nikdy skutečně oceněny, že byly dodatečně... ta cena za ně, těch 40 proklamovaných tisíc za jeden byt, že ani to nebyla pravda, že teprve dodatečně byly implantovány do té celkové sumy, kterou stát za OKD získal.
A měl bych dotaz i na pana Babiše, ten tu není, ale i na vás. Dotaz konkrétně na vás prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Kalousku, proč vy jste za vaší vlády již nepřistoupil k nějakým opatřením, která by toto řešila. Vy jste to vysvětloval ve svém projevu, že to není věc legislativy. Pan ministr Babiš to evidentně ve věci legislativy vidí, proto měl na včerejšek připraven pozměňovací návrh, ale já se ptám ještě - vidím, že pan Kolega Kalousek chce reagovat -, kdy vznikla ta možnost vydávat korunové dluhopisy. Ty jsou směrodatné. Rok 2013 to skončilo. To mě osobně jen utvrzuje v tom, že kolega Rais měl pravdu.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek, tak mu udělím slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte, abych odpověděl na dotaz pana poslance Fiedlera a pak vysvětlil ještě jednu technickou věc k zákonu o dani z příjmů. Ono se říká, že z korunových dluhopisů se neplatí daň. Pokud jsem měl panu Karlu Fiedlerovi nebo panu Faltýnkovi připsat 321 korun v dluhopisech, tak to prostě jinak než korunovou nominální hodnotou nebylo možné a zákon to umožňoval. Není to tak, že byly korunové dluhopisy proto, aby to bylo atraktivní. To nebyl problém. Úroková míra byla stanovena pevně Ministerstvem financí. Peněz na trhu byla spousta. Pochopitelně že dluhopisy, které vydávaly firmy zvlášť pro své vlastníky, to je úplně jiný vesmír. Je pravda, že během prosince a ledna zachytila Finanční správa informace, že se z toho stane zřejmě optimalizační hit, že se toho chytne spousta šizuňků a začne dělat přesně to, co udělal Agrofert vůči svému majiteli. My jsme zareagovali okamžitě. Okamžitě jsme zareagovali, dokonce jsme k tomu použili cestu poslanecké novely. Poslanecká novela také byla předložena a ten zákon začal platit. Poplatník se brání. Jenže v roce 2014 jeden z těchhle emitentů v tehdejší podobě předsedy představenstva a kupce v jedné osobě stal se ministrem financí, takže k tomu nedošlo. To je celé, co na to mohu odpovědět. Tam nedošlo k žádné prodlevě, tam skutečně ty kroky šly ráz na ráz a daňová správa si teď hraje na slepýše. Dovolte mi ještě jednu technickou připomínku. Pochopitelně za některou zkratku mě můžete chytit a říct takhle to není, je to jinak. Pokud se tady chceme navzájem trénovat ze zákona o dani z příjmů, já jsem samozřejmě připraven, můžeme na to udělat čtyřhodinový seminář.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh, jehož smyslem je, aby se do návrhu zákona zanesl pojem "archeologický nález tvořený materiálem vojenské povahy". Tyto specifické hmotné nálezy jsou po dlouhá léta předmětem kořistění amatérských hledačů, mnohdy velmi cenné historické předměty jsou shromažďovány v soukromých sbírkách bez znalosti či evidence. Stávají se rovněž předmětem obchodu. Mezi tyto nálezy náleží také zbraně, nebezpečné střelivo a munice dokládající především válečné události let 1939 až 1945 na našem území. Držení takovýchto předmětů může rovněž způsobit újmu bezpečnosti státu. Z téměř třicetileté zkušenosti vyplývá, že soukromé sbírky často končí po ukončení činnosti svých majitelů neznámo kde. Naše společnost tím přichází o doklady novodobých dějin, které poznamenávají naší společnost dodnes. g) pancéřové nebo ochranné vybavení, h) výstroj, výstrojní součástky a věci každodenního použití příslušníků armády či ozbrojených sborů, Vnitřní organizační složkou Ministerstva obrany zřízenou pro uchování sbírky muzejní povahy je Vojenský historický ústav Praha. Soustavně a cílevědomě se zabývá shromažďováním písemných a hmotných památek k dějinám českého a československého vojenství, odborně o tyto fondy a sbírky pečuje, vědecky je zkoumá, zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti. Vojenský historický ústav prezentuje výsledky práce v muzejní a výstavní činnosti, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, poskytuje historický servis vojenským útvarům, ústavům a zařízením ve službách veřejnosti.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. A ptám se pana kolegy Uhlíka, jestli jeho vystoupení je kratší než pět minut, protože potřebujeme něco vypořádat. Omlouvám se, Junka, moje chyba. V tom případě paní kolegyně Kovářová byla poslední vystupující k tomuto bodu. Poděkuji panu zpravodaji, poděkuji panu ministrovi a přerušuji tento bod v obecné rozpravě. Na základě našeho hlasování, že nebudeme jednat o zákonech po 19. hodině, které proběhlo před malou chvílí, se musíme vypořádat s programem naší schůze. Dostanete pozvánku na další schůzi Poslanecké sněmovny.
Tento údaj se nám nepodařilo dohledat. Ani pan premiér ve svém obsáhlém úvodním slovu k tomuto bodu neřekl, jak k tomu došlo. On to pouze zmínil. Kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD. Toto je jedna z věcí, která se táhne dalšími vládami, které následovaly po privatizaci. Když už ze zahraničí přišlo upozornění na to, že se v této situaci děje něco špatného při finančních tocích, ať už to jde přes švýcarská a další konta, přesto naše vyšetřující orgány tyto věci neřešily. Zůstávalo to někde odloženo. Právní pomoc nebyla dohledána, nebyla dožadována. A ptáme se proč. Možná to již dneska není trestné, možná je to už promlčeno. E. Kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD. Když si přečtete privatizační projekt nebo privatizační smlouvu, tak tam jsou určité sliby pro nájemníky. Nechceme, aby ten člověk, pokud to byl jeden konkrétní člověk, byl za to trestán. Ač to bylo písemně dáno, ač činit měl. A možná že to bude odpověď na jednu větu: nepodařilo se nám to dohledat. Ale i to je odpověď, že vláda činila kroky a snažila se tento problém řešit a hledá opatření. Někde ve finančních účtech, někde ve finančních zprávách, daňových prohlášeních, někde se prostě muselo objevit. A stát disponuje orgány a úředníky, kteří mají oprávnění a moc kontrolovat tyto záležitosti. Dneska dokonce i pomocí informačních systémů a technologií jsou schopni spárovat údaje, jsou schopni dát dohromady tyto záležitosti a jsou schopni na tuto otázku odpovědět. Pokud tuto odpověď nejsou schopni technicky dát, i to bude uspokojovat tuto otázku. Z OKD se stala moderní a kvalifikovaně řízená firma. Toto je opravdu výsměch. Děkuji vám za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Než přistoupíme k případným změnám pořadu schůze, chtěl bych vám sdělit, že při včerejším hlasování u bodu 299 došlo k nedorozumění. Pořadí ostatních bodů bude nezměněno. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl navrhnout, abychom dnešní zasedání vzhledem k tomu, že je 15. března, začali minutou ticha, kterou bychom uctili oběti nacistické okupace.
Děkuji. Je to procedurální návrh. Já vás požádám, kolegyně a kolegové o ztišení. Potřebuji rozumět, o čem budeme hlasovat.
Děkuji za slovo. Já se domnívám, že o tomto návrhu jsme už hlasovali a že nemůžeme opakovat to samé hlasování.
V tomto ohledu máte pravdu. Ten návrh se musí modifikovat. Nikdo další se k pořadu schůze nehlásí. Hlásí se někdo další k pořadu schůze? Nikoho takového nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.
Na jednání jsem byl přítomen, ale žádná konkrétní podezření a s nimi související důkazy nebyly diskutovány, přičemž závěry formulované v usnesení by měly vycházet z průběhu jednání. Dámy a pánové, já nevím, jestli jsem byl na tom rozpočtovém výboru, kde byl pan generální ředitel Janeček. Já jenom řeknu zhruba podezření, která se frekventovala na tom rozpočtovém výboru. Dluhopisy mohli koupit pouze vlastníci firem, které dluhopisy emitovaly. Není už toto podezření? Nezakládá to určité pochybnosti? Proč si to nemohli koupit i jiní? Proč to bylo jenom pro ty vlastníky? Zda měli sami vlastníci dostatek prostředků na nákup dluhopisů, či si nejednalo pouze o fiktivní obchod mezi vlastníkem a jeho firmou? I to zaznělo na rozpočtovém výboru. Proč ta krátká doba tří dnů? A to se zrovna týká bohužel pana ministra Babiše a jeho firmy Agrofert. Agrofert má šest, to je pravda. Doba splatnosti dluhopisů. Já bych se možná jenom pro ozřejmení ještě trošku podrobněji vrátil, nebo rozvinul některé věci. Ano, je možné, že v některých případech ve skutečnosti šlo o simulované transakce. Jinými slovy, společnost sice korunové dluhopisy emitovala, ale společník při jejich vydání, to znamená nákupu, buď nezaplatil společnosti příslušnou cenu, nebo ty peníze vzal ze společnosti a převedl jí je zpátky, nebo něco podobného účelového. A zdroj právě těchto prostředků a okolnosti jejich převodu, pokud vůbec tedy nastaly při vydání dluhopisů společníkům, by tedy měla Finanční správa prověřovat. Pokud nešlo o simulované transakce a společníci skutečně svým společnostem převedli při nákupu dluhopisů peníze, pak samozřejmě lze prověřovat, zda společnosti takto získané finanční prostředky také využily. V důsledku by došlo k doměření daně z příjmu právnických osob, neuznání úroků na straně společností, a pokud by společníci vyplacené úroky nevrátili, pak i daně z příjmů fyzických osob společníků částky vyplácených úroků. I to by měla tedy Finanční správa, daňová správa zkoumat. Takže dámy a pánové, jednání rozpočtového výboru bylo zaměřeno na všechny, na všechny emitenty a jejich vlastníky. Já si myslím, že je v jeho zájmu - a on dneska není řadový poplatník. On není řadový poplatník, on je ministr financí. Pan ministr Babiš jakoukoliv kritiku obrací hned na druhé. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Nyní ještě máme dvě minuty na faktickou poznámku pana poslance Karla Fiedlera a potom jsou přihlášeni pan poslanec Kořenek jako první přihlášený, potom pan poslanec František Laudát a pan poslanec Klaška.
Já jsem na to nakoukl. A gros těch korunových dluhopisů je samozřejmě listopad a prosinec. Během roku jich moc vydáváno nebylo. Logicky když se blížil termín, kdy je možno tohle uplatnit, tak se to rychle vydávalo. Je tam řada jiných firem, nebudu jmenovat, určitě se v rozpočtovém výboru tímto budeme zabývat, nebo bude nás to zajímat, proč je tam takových dluhopisů v tak velkých částkách, některé jsou i vyšší, a bude zajímavé se ptát potom, kdo byl kupcem, jestli sama emitující firma, nebo osoby s ní spojené, nebo někdo jiný. Vřele vám to kolegové doporučuji, podívejte se na to a určitě v rozpočtovém výboru se tím budeme jistě dále zabývat.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Bod 2, který je rozdělen na tři části.
Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme přejít k dalšímu návrhu na usnesení.
Že neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu ekologických zátěží.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu o předložení informace o postupu nápravy, zdali to chápu správně. Dobře.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Poslední návrh je: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nevýhodné privatizaci OKD.
Ano. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, pane zpravodaji?
Ano, vyčerpali jsme a odhlasovali všechny návrhy.
Prosím, pane předsedo.
Dámy a pánové - Děkuji za vaše hlasování.
Děkuji za slovo.
Ještě jednou hezký podvečer, dámy a pánové.
Vydávání korunových dluhopisů, z jejichž výnosů se neplatí žádná daň, bylo po určitou dobu legální. Byla firma Agrofert takovou potřebnou firmou? Kdyby ano, tak je mi divné, proč si nepůjčila na finančních trzích, kde by půjčku pořídila klidně za jednoprocentní úrok a nemusela by platit 6 % úroku, jako když si je vypůjčila od soukromé osoby, to jest ministra financí. Smysl téhle finanční operace podle mne byl úplně jiný. Firma Agrofert těch 90 milionů ročně pošle svému majiteli, zároveň si Agrofert o 90 milionů sníží daňový základ. Za deset let si tak majitel přijde na nezdaněnou miliardu korun. Miliarda je totiž tisíc milionů. A teď se ptám, když jsem osočován, a já jsem tu byl a cítím se osočen, že všetci kradou, a můžu vám garantovat, že jsem nikdy nic neukradl, tak se ptám, jak to mám vysvětlit těm drobným živnostníkům, kteří bojují dneska s EET, a já nejsem proti EET, ale za zády mají nekompromisní Finanční správu. On totiž ten problém není v těch korunových dluhopisech. Problém je v tom, že tady se jedná o ministra financí.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi.
Proto se to ocitlo na hospodářském výboru. Ovšem politický problém tady je jeden. A tady v plné nahotě vylézá střet zájmů. Prostě je to tak, že úřad státní správy odmítá konat. A já skutečně směrem k ministrům, k politikům - jestli tohle projde, tak v téhle zemi končí svoboda a demokracie.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tato kauza obchodů či investic skupiny Agrofert a jejího někdejšího vlastníka stejně jako obchody nebo investice jiných firem a jejích vlastníků, zejména tedy v oblasti korunových dluhopisů, už nějakou dobu rezonuje veřejným prostorem. Vzniká řada otázek a různých spekulací a podobně. Děkuji za pozornost.
To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pardon, pan poslanec Seďa.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem stále čekal, že pan ministr Babiš přijde se obhájit, a ono nic.